Mluvíte tady o tom, že tady někomu jde o nějaké benefity z platu. To mluvíte i o svých poslancích, že tady jsou jenom ze zištných důvodů?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, skončil čas vymezený na pauzu, budeme pokračovat v programu. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Děkuji. To je věc, která tam byla původní, a naštěstí zůstala zachována. Ještě bych chtěl zmínit krátce to, co Senát vyloučil z dané materie, a to mne mrzí, ale já věřím, že když to senátorům s panem kolegou Čižinským vysvětlíme, tak by mohli být nápomocni po volbách tak, aby se to když tak rychle dostalo do nejbližšího možného zákona.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, bylo zde asi všechno řečeno. Já si myslím, že tentokrát Senát vrací věci nebo dává věci do toho, které jsou pragmatické, jsou ze zkušeností starostů, čili i mých jako starosty Litomyšle. To si myslím, že je taky správně, že se rozšířilo.
Já vám taky děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu a mám přihlášenou paní poslankyni Zuzanu Ožanovou.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já si dovolím velmi krátkou rekapitulaci. Původní návrh se týkal jedné jediné věci. Já říkám přilepilo proto, protože - připomeňme si - zákon to již řeší.
Pan poslanec František Vácha se omlouvá dnes od 19 do 19 (?) z důvodů osobních a paní poslankyně Jana Levová se omlouvá dnes od 9 do 13 a od 18 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, paní ministryně, máte slovo, a já poprosím o klid v jednacím sále.
Příčinu této v uvozovkách úspory lze spatřovat především v nejistotě při tvorbě makroekonomických predikcí a odhadů dopadů opatření státu při řešení koronavirové krize. Tato nejistota se projevila zejména při odhadu výběru daní a pojistného, které nakonec překročily revidovaný plán o 56 miliard korun. Restrikce přijaté s cílem ulevit zdravotnímu systému vedly ve svém důsledku k omezení ekonomické aktivity, jež výrazně snížilo příjmy soukromému sektoru i daňové příjmy veřejných rozpočtů. Správci kapitol vyčíslili dopady epidemie na příjmovou i výdajovou stranu rozpočtu na téměř 240 miliard korun. Tolik stručně k hospodaření státního rozpočtu. Z dalších částí státního závěrečného účtu mimo jiné vyplývá, že hospodaření územních samosprávných celků skončilo v roce 2020 přebytkem 14 miliard korun, tedy meziročně nižším o téměř 18 miliard korun. Dovoluji si vás jménem vlády požádat, abyste předložený materiál vzali na vědomí a zároveň odsouhlasili vypořádání schodku státního rozpočtu na rok 2020, tak jak je uvedeno v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo. "Po úvodním výkladu náměstka ministryně financí, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:
Otevírám rozpravu, do které se přihlásila se stanoviskem klubu paní poslankyně Černochová.
Jinak samozřejmě, kdo je zřizuje, kdo je platí, vím, ale trošku bych oponoval nebo trošku bych se bál tady tvrdit, že stát patří do nějaké široké řady sponzorů dobrovolných hasičů, to si myslím, že je trošku přehnané. Pokud se podíváte na dotační politiku Ministerstva vnitra, pokud se podíváte, jak probíhá obnova techniky, tak samozřejmě kromě zřizovatelů tím dalším nejdůležitějším donorem je stát a rozhodně bych stát nedegradoval na úroveň nějakého sponzora.
Já si myslím, že je v pořádku, že dobrovolní hasiči budou mít možnost nosit velký státní znak a užívat ho. Tady bych vás chtěl požádat o jeho podporu. Týká se to ochrany kulturních památek. Takže ještě jednou děkuji a žádám vás o podporu tohoto pozměňujícího návrhu.
Já vám děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Brázdil.
Navíc oni opravdu mají sponzory, je dobře, když to nosí, je to velmi jednoduché.
Pan poslanec Brázdil, faktická poznámka.
Já bych chtěl - dobrý den, dámy a pánové - upozornit, pane předsedající, že jste mě ani včera ani dnes nenapomínal za nenošení ochranných pomůcek, ani kolegy zde přítomné v sále. Tak bych vás požádal, abyste učinil zadost nařízení vlády o tom, že všichni musí mít nasazeny roušky, nesmí je mít pod nosem a musí je mít řádně připraveny a používat.
Tak já bych vás na oplátku poprosil, abyste dodržoval jednací řád a faktickou poznámku směřoval vůči svému předřečníkovi. Nebojte, policie vás monitoruje, budete obeslán krajskou hygienickou stanicí, jako všichni ostatní. Tak ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu ještě? Nikoho nevidím, takže končím rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Já poprosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování. Výbor pro bezpečnost navrhuje tuto hlasovací proceduru:
Poslanec Ferjenčík se hlásí ještě v podrobné rozpravě. Tímto končím podrobnou rozpravu.
Já si dovolím požádat jménem poslaneckého klubu o pětiminutovou přestávku. Už tu není, takže ještě jednou.
Nejprve bychom se hlasováním vypořádali s návrhem usnesení rozpočtového výboru tak, jak jsem ho tady načetla, to znamená včetně vypořádání schodku, jenom připomínám. Ta usnesení jsou dvě, takže to rozdělíme do dvou hlasování. Doprovodné usnesení číslo jedna jako celek načtu, potom doprovodné usnesení číslo dvě. Takže takto navrhuji postupovat při hlasování.
Je všeobecný souhlas s postupem, takže o tom nenechám ani hlasovat.
Nevidím, takže asi všichni víme, o čem budeme hlasovat.
Děkuji. Zahájil jsem hlasování.
Ale on to vyjádřil ve svých vyjádřeních. My máme vysokou podporu obyvatel. Takže za mě jasná podpora.
Omlouvám se, pan poslanec Kubíček nevystupoval s přednostním právem, protože předseda Faltýnek je přítomen. A teď jestli se ještě někdo další hlásí? Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pane ministře, dámy a pánové, jistě ode mě nebudete očekávat, že budu chválit ať sněmovní, nebo senátní verzi tohoto zákona. Hovoří se o tom, že vyřazením dvou reálných stavitelů jádra nám zbývají další tři, kteří jsou schopni tyto kapacity nahradit a uspokojit českou poptávku. Je to problém, ale Westinghouse v termínech, které my požadujeme, to nebude schopen realizovat, a to je fakt. To je druhý dodavatel, který mohl realizovat Dukovany, čili zase se posouvá ten termín, který si ministerstvo řeklo. Ne že by to nešlo, ale ty roky a roky navíc k tomu musíte připočítat, a v ten moment se zase dostáváme k neschopnosti splnit již tak opožděné termíny realizace výměny jaderných reaktorů v Dukovanech. Uvědomme si, že jaderné reaktory pracují s již prodlužovanou životností, už dávno neměly teoreticky jet. Vůbec netvrdím, že Westinghouse je špatná firma, ale prostě nemá ty kapacity. Vůbec netvrdím, že Francouzi neumí postavit jádro. Tento zákon projde, bude v českém právním řádu. Je to tak, bohužel. Výzvy nepomůžou postavit ani jednu cihlu a výzvy nepomůžou do české elektrické sítě dodat ani jeden megawatt elektrické energie, bohužel. Reálné technické podklady hovoří proti těm termínům, pane ministře. Dostaneme se ještě více do toho dotačního systému, který v Evropě funguje.
Chci vás samozřejmě požádat o to, abyste tento návrh zákona podpořili.
Já vám děkuji.
Největší diskuse byla k jednomu ustanovení, které potom doporučil ústavně-právní výbor vypustit z návrhu zákona, který dalo Ministerstvo vnitra. Správní orgán je vázaný mlčenlivostí a mohl by policii či obecní policii sdělit pouze to, že byl přestupek vyřízen, bylo rozhodnuto, ale ne, vůči které osobě. Potom informační hodnota takto podaných informací by byla nulová. Proto ústavně-právní výbor doporučil ve svém usnesení, aby toto ustanovení zákona bylo vypuštěno. To je vše, o čem jsem vás chtěla informovat.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto tisku ve třetím čtení? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nemá zájem. Já poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou a pak přednášela jednotlivé návrhy a sdělila k nim stanovisko výboru.
Tedy procedura bude:
Přivolal jsem kolegy a nejprve - má někdo zájem o změnu procedury? Kdo je pro předloženou proceduru?
Já si dovolím uvést, o čem se jedná.
Návrh byl přijat.
Nyní pozměňovací návrh B pana poslance Jana Chvojky. Zároveň navrhuje rozšířit výjimky z kvalifikačních požadavků pro úřední osoby, které budou mít odpovídající předchozí praxi při projednávání přestupků. Vedle zrušení věkové hranice 50 let se navrhuje zkrátit zmíněnou desetiletou dobu praxe na pět let. Výbor doporučuje.
Zahájil jsem hlasování.
Pozměňovací návrh C pana poslance Jana Hamáčka. Kvalifikační předpoklady podle zákonné odpovědnosti za přestupky a řízení o nich budou splňovat rovněž absolventi magisterského studijního programu bezpečnostně-právního studia. Dále se navrhuje upravit přechodné ustanovení stanovící kvalifikační požadavky pro předsedu komise pro projednávání přestupků, a to v souladu se změnami navrženými v bodu 1. Stanovisko výboru - doporučující. Nyní návrh zákona jako celek.
Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní zpravodajce, panu navrhovateli, končím třetí čtení tohoto tisku. Dalším bodem je bod číslo Pan ministr je na svém místě a zpravodajem je pan poslanec Zdeněk Ondráček. Garančním výborem je výbor pro bezpečnost.
Já nevím, jestli jste ten prospekt četl. Ano, my máme skvělá onkologická centra, všude máme. Pokud chcete o tom diskutovat, tak si veďte tu debatu s panem Cibulou nebo s Hajdúchem nebo se Svobodou. A to je všechno. Ano, škoda, že to někdo jiný nevymyslel. No, pan Jurečka má s tím problém, že jsem to udělal. Řekněte to tady na mikrofon. A já s tím problém nemám.
No, člověk by měl odpovídat na dotazy. Mám atestaci z radiologie I. a II. stupně a mám atestaci z intervenční radiologie a onkologie. A tím pádem jsem členem výboru společnosti gastrointestinální onkologie. Pan docent Urbánek je můj... pardon, profesor Urbánek dneska už, omlouvám se, je můj velký kamarád. Spolu jsme napsali několik publikací, protože jsem se podílel na tvorbě barcelonské klasifikace hepatocelulárního karcinomu, byť jsem radiolog. Možná by bylo dobré si o těch lidech něco zjistit, než je začnete kritizovat, kdokoli v této Sněmovně. Pak ta kritika je daleko ostřejší. Je to největší učebnice gastroenterologie, její součástí je i onkologie, jejímž mám tu čest být spoluautorem. Autoři jsou profesor Zaoral, profesor Ryska a další odborníci včetně mě. Budu velmi rád, když se zúčastníte slavnostního křtění této knihy. Opravdu si myslím, že o onkologii toho vím hodně. Dodneška spolu s profesorem Kalou, předsedou chirurgické společnosti, a doktorkou Ostřížkovou, onkoložkou, tuto onkologickou komisi vedu. Snažím se každé pondělí pro to vyčlenit čas, a když nemám, tak se připravuji přes neděli a posílám ta data. Tolik o tom, co dělám, čím se v medicíně zabývám, a velmi vám děkuji, že jste mi umožnil to tady na mikrofon říct. Jsem za to velmi vděčný. Rád kdykoli pacientům, kteří mají onkologické onemocnění, pomohu. Screening není prevence, není transplantace. Vždycky jsem to tak dělal, vždy to tak dělat budu a je to můj odborný medicínský postoj.
Teď tady mám tři přednostní práva, takže to zrekapituluji.
Takže ještě jednou, tato diskuse není o obsahu té brožury, ale o jejím zneužití k masivní propagaci jednoho konkrétního kandidáta před volbami. Takže proč do toho taháte lidi, kteří s podstatou té věci nemají vůbec nic společného? Ti lidé přece nezodpovídají za to, že jste tam dal svoji fotku. Ti lidé o tom vůbec nerozhodovali. Těm šlo o dobrou věc. Naopak jste nám neřekl to podstatné: kdo rozhodl o tom, že má být brožura v této podobě vydána, a zda to bylo na základě vašeho pokynu, či pokynu vašich lidí. Bylo by naprosto fér od vás, kdybyste sem před nás poslance přišel a vystoupil s tím, že jste se prostě chtěl zviditelnit na prevenci rakoviny, která vás zajímá, a bylo vám líto to platit z vlastních peněz. Takže ptal jste se, jestli chceme, aby ta brožura byla v této podobě rozesílána. Nechci, aby se lidem prospekt s nelegální propagací jednoho kandidáta do voleb tři týdny před volbami. Já chci, abyste vrátil do českého zdravotnictví ty peníze, za které jste si tu kampaň udělal, a poslal lidem bez zbytečného prodlení apolitickou brožuru. To je to, co myslím, že tady chce drtivá většina lidí.
Konkrétní příklad: jenom chci připomenout, obzvlášť patrné to bylo na tom vysokém účtu za covid, kdy vlastně bylo vidět, že nejsme schopni jako stát provádět efektivní a rychlá opatření. Dám jenom příklad. To je příklad toho, proč u nás musely být tak strašně dlouhé lockdowny, protože k tomu mnohem levnějšímu testování a trasování se přistoupilo až takhle pozdě. Takže stát vůbec neřešil, že si lidé nemohou covid v karanténě dovolit, a že v ní proto často nejsou. Doufám, že příště bude závěrečný účet a zpráva o něm vypadat jinak.
Já také děkuji, a pokud nevidím nikoho dalšího přihlášeného... tady pan ministr Zaorálek.
Tady je první úvodník: Vzestup východní Evropy - zapomenutá success story. Je to teď úplně čerstvý text. V něm je dokonce Česká republika jmenována na prvním místě. Mluví se o tom, že Mezinárodní fond zaznamenává 195 ekonomik a z nich pokládá 39 za pokročilé. Právě Česká republika, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, jsme tady jmenováni dvakrát. Také Polsko je tady jmenováno. Takže říká se, že úspěšná historie na světě z těch 195 zemí je za poslední léta právě historie mimo jiné České republiky. To je to, kam směřujeme. Česká republika předstihla Portugalsko, Řecko, Kypr, Španělsko a dostala se na úroveň Itálie. Nebudu vám teď jmenovat ty země, které šly dolů pod nás, je to samozřejmě, já nevím, Řecko, Španělsko, celý ten jih. Ale oni jsou samozřejmě vysoko nad námi, takže se jim pouze přibližujeme. Takže když se chcete bavit o obsahu, tak já neříkám, že to je jediné hledisko, ale tady je konkrétní příklad, který mě zaujal: hodnocení výkonu té země v porovnání s dalšími, a to je podle mě poměrně dost příznivé pro Českou republiku. Takže je to určitě faktor. Z toho vychází, že to není katastrofální finanční situace. Nedávno mě jakýsi občan někde zastavil a říká: Pořád se nadává na všechno a na všechno, ale ve skutečnosti ta země si nestojí tak špatně. A když se člověk dívá na tato čísla, tak to platí. Ale prostě použít tento výraz je nepřesné. Tedy kecají nebo lžou nebo si vymýšlejí, když mluví o success story České republiky? To jsem si neobjednal ten článek, chápete, neznám ani toho autora.
Děkuji za slovo. A tak bych mohla pokračovat. A z původně hlavních rozpočtových záměrů se v podstatě jakoby mávnutím proutku staly záměry do značné míry vedlejší.
A já řeknu jenom jednu takovou základní věc. To je realita.
Svolal jsem kolegy do sálu. Ještě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas..." Ještě stále vidím, že přicházejí poslanci, tak ještě s hlasováním chvíli posečkám. Přihlaste se, prosím, tedy znovu svými kartami. Věřím, že všichni, kteří chtějí být v sále, již v sále jsou. Ptám se, kdo je pro senátní verzi? Senát schválil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Ještě poprosím kolegy v sále o větší klid, budeme pokračovat v jednání, a máte slovo.
Nebudu se už teď vracet ke všem jednáním, která jsme průběžně měli, jak se měnily názory, jak se postupně ukotvoval nějaký finální pohled. Pouze bych chtěl říct, že návrh Senátu považuji v tuto chvíli za kompromisní, považuji ho za rozumný. Všichni víme, že to je zcela zásadní zákon pro dukovanský projekt, ale nejenom pro dukovanský, je to pochopitelně zákon, který otevírá možnosti investovat i další jaderné zdroje, a my se k nim hlásíme, protože všichni víme, že nebude stačit v budoucnosti vybudovat pouze jeden dukovanský zdroj.
Případně se táži, zdali je zájem ještě o závěrečná slova? Hlasování číslo 82, přihlášeno 118 poslanců, pro 102, proti žádný. Upozorňuji, že projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 14. září tohoto roku v rozpravě. Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.
Tato novela 870 proběhla ve velké diskusi v Poslanecké sněmovně hlavně na hospodářském výboru. Nikdo není stoprocentně uspokojen, ale myslelo se asi na všechno to, co je důležité.